Pan ministr má zájem.
Nevím, vy nemáte radost, že ten výsledek je vždy úžasný? Já se těším, že budeme mít vyrovnaný rozpočet. A já se taky těším, strašně moc se těším, že pokud skončíme tento rok přebytkově, tak to bude pecka a budeme slavit. No není to úžasné? To je úžasné. A ještě snižujeme dluh. Pan Laudát se ptá, kam směřujeme. Jedno z nejnižších. Já bych si přál, abychom se dostali do první pětky. Všichni makro. Vždycky říkali: Německo roste, my rosteme. Protože když jsme nastupovali, tak bylo ohrožení čerpání evropských fondů 90 miliard. A neměli jsme zákon o státní službě. Brusel říkal: Nemáte zákon, nebude žádné čerpání. Takže my to samozřejmě musíme postavit a dostavět, ale ten rozdíl mezi námi a vámi je v tom, že já jsem jasně řekl, že neexistuje, aby ministr Ťok měl nějakou stavbu připravenu, že na to nebudou peníze, jak to bylo za vás. A proč nebyly peníze? Vy všechno děláte proti tomu, aby ten stát měl peníze. Byli jste proti kontrolnímu hlášení, které funguje, a výborně funguje, a proti EET samozřejmě. Takže já skutečně nevím, o čem je tady řeč. A my jsme nikdy neřekli, že bychom zaškrtili investice.
Než udělím slovo panu poslanci Martinu Kolovratníkovi, tak nejprve přečtu omluvy, které dnes dorazily. Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
Odevzdáno platných i neplatných bylo také 154 lístků. Výsledky byly následující: Milan Bouška získal 14 hlasů, Jiří Mejstřík 26 hlasů, František Vostál 35 hlasů, Jaroslav Kravka 32 hlasy a Jaroslav Tajbr 30 hlasů. Tam jsme hlasovali o třech návrzích pana prezidenta Miloslava Kaly. I v tomto případě bylo vydáno a také odevzdáno 154 hlasovacích lístků. To znamená, bylo nutné získat pro zvolení 78 hlasů. Jan Kinšt získal pouze 44 hlasů, Stanislav Koucký pouze 19 hlasů a Roman Kubíček pouze 58 hlasů. Další krok bude takový, že musí opět tedy vstoupit prezident NKÚ Miloslav Kala do jednání s Poslaneckou sněmovnou, a je na něm, jaké nové návrhy Sněmovně navrhne a kdy o nich budeme hlasovat.
Otevírám přerušený bod a tím je Eviduji faktickou poznámku pana poslance Urbana. Pane poslanče Urbane, eviduji faktickou poznámku. Ne, nehlásíte se do rozpravy.
Vážené kolegyně, kolegové, vážení páni ministři. To, že velká část společnosti čekala od této vlády, že se postupně, ale razantněji vyrovná s asociálními dopady politiky předchozích pravicových vlád. Roste počet těch, kteří využívají daňových rájů. Tyto a další příklady potvrzují vysávání nemalé části nově vytvořené hodnoty na území České republiky do zahraniční, a tedy i menší příjmy do státního rozpočtu. Legislativní změny jsou často koaličně vydřené, jak často slyšíme, a to zejména díky tvrdému postoji ANO. To je třeba bez závisti uznat. Nevadí ani asociální a rozporuplné postoje a obraty o 180 stupňů a pak zase obhajoba původního postoje a stížnost na tlaky koaličních partnerů.
Poslanecká sněmovna přikazuje k projednání jednotlivé kapitoly a okruhy vládního návrhu státního rozpočtu na rok 2017 podle jednotlivých výborů, zase uvedeno, kterou kapitolu jaký výbor bude projednávat.
Děkuji. Kdo je proti? Děkuji vám. Konstatuji, že usnesení bylo schváleno. Schválili jsme základní čísla státního rozpočtu. Tolik tedy ještě procedurální záležitosti a můžeme pokračovat. Dalším bodem našeho jednání je
Děkuji, pane předsedající, za slovo. Návrh tohoto zákona byl zpracován na základě programového prohlášení vlády České republiky a plánu legislativních prací vlády. Další část tohoto zákona se týká již stavebního řádu. Já vám zmíním v obou těchto částech stavebního zákona ty nejklíčovější změny a samozřejmě přínosy. Dochází k následujícím změnám. Odpadne také etapa zadání a bude sloučena etapa společného jednání s dotčenými orgány a veřejné projednání. Toto je velice přínosné pro výstavbu dálnic. Tím odpadne nutnost změny územního plánu před realizací liniové stavby a realizace se v těchto případech podle našich odhadů urychlí cca o dva roky. Orgány územního plánování budou zodpovídat za koordinaci záměrů, když jako dotčené orgány budou vydávat závazná stanoviska z hlediska souladu záměrů právě se státní politikou územního rozvoje, ale také územně plánovací dokumentací a dále z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování. Nově budou v jednom území rozhodovat a stavby umisťovat různé stavební úřady, od ministerstev až po stavební úřady na obcích. Území je jen jedno, a proto je nutné také zajistit koordinaci těchto záměrů. Protože není reálné, aby každá obec měla vedle územního plánu i regulační plán pro část svého území, bude smět zastupitelstvo obce rozhodnout o pořízení územního plánu s prvky regulačního plánu. Odstraňuje se také stav, kdy dotčené orgány diktovaly své požadavky bez toho, že by tyto požadavky zdůvodňovaly a držely se zmocnění ve svém zákoně, co mohou činit.
Takže možná je to smutné.

A teď jsem zjistila, že jsem si materiál nechala na stole. Když jsem nastoupila na OSPOD, což bylo v únoru 2009, tak rodiče i na obyčejnou úpravu péče a výživy na dobu po rozvodu manželství čekali dva a půl roku i více. Pak se situace, řekla bych, i docela zásadně zlepšila, když se lhůty stáhly zhruba na devět měsíců až jeden rok. Takže teď dotahují tato rozhodnutí. A tak se to postupně kupí a kupí a lhůty se prodlužují. Nicméně vždycky platilo nepsané pravidlo, že nařízení a naopak zrušení ústavní výchovy nebo i nařízení soudního dohledu měly vždy vyšší prioritu a snažili se tyto věci řešit přednostně. Tak já ten jeden článek mám zrovna tady.
Než dám slovo paní poslankyni Novákové, tak je tady faktická poznámka - paní poslankyně stahuje.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Nesmíme zavírat oči před realitou. Ta realita taková je, prostě schopnost žít v nějakých trvalých párech naše společnost příliš v současné době nemá. Ale nesmějí to odnášet další generace a nesmí to být příklad pro další generace. Nastartujme proces: Když se rozcházíte, my vám pomůžeme, abyste spolu alespoň dokázali ve vší důstojnosti komunikovat, protože to pomůže vašim dětem. Prosím o podporu návrhu písm. B, který považuji jako prevenci k tomu, co tady už od včerejška slyšíme.
Dobré dopoledne, vážené kolegyně a kolegové. Ráda bych zdůraznila, že nikdo neupírá a nezpochybňuje výhradní právo soudu, že odebírání dětí patří do jejich kompetence. Na druhé straně diagnostické ústavy jsou na vysoké odborné úrovni. Já jsem řadu dětských domovů projela, byla jsem i v diagnostických ústavech, kde mi tohle vše potvrdili. Opatrovnické soudy samy pozměňující návrh paní kolegyně Válkové podporují a já bych byla velmi ráda, abychom vždy hleděli na to, co je pro praxi velmi důležité a potřebné.
Velkou pozornost v těch výdajích si zaslouží samozřejmě mandatorní výdaje. Ano, je v tom také 900 lidí, kteří budou administrovat projekty spolufinancované s Evropskou unií. Mám takovou obavu, že vláda nemá vůbec žádnou koncepci ve věci limitu rozumného počtu zaměstnanců. Jenže pan ministr by si měl uvědomit, a asi si to uvědomujeme všichni, že stát není firma, nevydělává, ale pouze přerozděluje prostředky, které vybere od občanů. Pouze to umožňuje, abychom tyto prostředky z vybraných daní mohli rozdělovat. A jaká byla realita? A já to nezpochybňuji. Pouze mluvil o tom, že je to jakýsi kompromis koaliční vlády. Na konci svého vystoupení bych se chtěl ještě vrátit k jedné věci. Víte, v minulém týdnu vládní koalice proválcovala zákon o pravidlech rozpočtové zodpovědnosti. Zatímco stát to dělá víceméně neveřejným způsobem, po samosprávách, krajích i obcích se vyžaduje úplně něco jiného. Nepovažuji za slušné vůči obcím a městům, aby činnosti, které zajišťují pro stát, dělaly zčásti zadarmo. To není rozpočet jako takový. Z tohoto důvodu ani nemohu v žádném případě podpořit ty základní rozpočtové ukazatele, příjmy, výdaje a předpokládaný schodek.
Tak neříkejte, že neinvestujeme. Vždyť to není pravda. A skutečnost byla 165 mld. Tak to plánuje stát. A neříkejte, že jsme neinvestovali. A jednoznačně jsme řekli, že na všechny investice budou peníze. Paní kolegyně Semelová tady mluvila o školách. No to si dovolili hodně tedy! A také jsem řekl, že vždy tam budou peníze. Takže neříkejte, že neinvestujeme, když investujeme. Investujeme, ale něco jsme tady zdědili, ano. Nevím, jestli jsou to nějaké závěry z krajských voleb. Ale já vím, že zaměstnanci mají cenu. Protože v rodinné firmě - to je ta rodina. To, že máme 388 tisíc nezaměstnaných - no proč je máme? Kolik z nich bere takovou dávku, že se mu nevyplatí jít do práce? A proč naše firmy omezují výrobu? Proč máme podivné praktiky při povolování pracovních povolení na Ukrajině a ve Vietnamu? Ukrajinské šičky se těší, že půjdou pracovat do Čech, ale nemůžou, protože je to nějaký podivný systém. Ale to řešíme v rámci vlády a doufejme, že to vyřešíme, protože tady úřady práce nemají co nabídnout. Tady vězni jsou skvělá pracovní síla. I na Mostecku jsem byl ve firmách, kde úřad práce nemá co nabídnout. Takže to určitě řešíme. Nevím, kam chodí na ta čísla. Já bych jenom připomněl, že všichni žijeme z daní. Ano, jsou samostatné. No, jak my plánujeme ty evropské peníze? No šul nul. A kdo to tedy odhadne přesně? Takže to plánují exaktně. Exaktně to plánují. To nové programové období. My jsme přece nastoupili a bylo tam 90 mil. ohrožených a to jsme chtěli maximálně vyčerpat. Ohrožené fondy, nebyl zákon. Ono to tak vzneseně kolegové nazývají - podpora exportu. To jsou prodrbané peníze našich předchůdců v České exportní bance! Ty katastrofální úvěry, které nemůžeme vydobýt. Takže abychom věděli, jak jsme začínali, co jsme dělali. Kdo tady co udělal pro výběr daní? My jsme snížili daně. My jsme zavedli školkovné. Třikrát jsme snížili daně pro pracující rodiče. A samozřejmě že to má dopad na podnikatelskou sféru.
Ale obtížně spojitelné. Jak tohle smontovat dohromady? Jak je to možné, když jsou zhruba ve stejném hospodářském prostoru? Tedy jistého prognostického realismu. Další věc, která mě trošičku trápí - přiznávám, že ano, je to trošku věc politického marketingu. Jistěže je v pořádku, že se zvýšila platba za státní pojištěnce, že se více přidalo na důchody, aspoň ty tři stovky, protože to konečně dorovnalo ta čísla, která požadovala Rada seniorů. To všechno je v pořádku. Teď jsem před chvílí slyšel něco podobného od kolegy předsedy hospodářského výboru pana poslance Pilného. Čili jak to tedy je? Jeho koaliční partner říká už něco jiného. Praktická data, pokud jde o to, kdo získává ony benefity. Některým profesím ve veřejné sféře mnohem méně a v soukromém sektoru samozřejmě podle toho, jak dopadnou kolektivní vyjednávání. A pak je velmi platonické debatovat o tom, jestli budeme hledat těžiště sociální spravedlnosti u městské populace, jestli máme více přidat na postmateriálních hodnotách. To jsou velmi platonické úvahy, protože daleko praktičtější je, že nám tady tiká jistá sociální bomba, kterou my odmítáme v tuto chvíli vidět. To je jistá zásluha. Ale samozřejmě ten dialog je velmi konfliktní záležitost. Připomenu existenční a životní minimum. Připomenu, a to si myslím, že by mohli vnímat i hospodáři, připomenu problematiku strukturálního nesouladu na trhu práce. Protože jestli se momentálně radujeme z toho, že čísla o nezaměstnanosti jsou poměrně dobrá, tak regionálně to rozhodně není pravda a není to pravda, pokud jde o profesní záležitost. V tom se nepochybně shodneme. A když už je utratíme, tak to zkontrolujeme systémem řekněme účetně evidenčním. Navíc si myslím, že není založeno na řešení hlubších strukturálních problémů. Mohl bych pokračovat.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl jsem si své vystoupení nechat až na odbornou debatu spíš do druhého čtení. Počítáme díky tomu, že stát přispívá na vyšší platy za státní zaměstnance, tak počítáme s navýšením platů lékařů a sester od 1. ledna příštího roku. Pan premiér pokračoval: Rostou také platy dalších zaměstnanců veřejného sektoru. Hasičů, policistů, lidí, kteří pracují v sociálních službách, nepedagogického personálu ve školách. Já se zmíním pouze o příslušnících bezpečnostních sborů. Hasiči a policisté nedostanou, pane premiére, přidáno. Vy nic nepřidáváte. Víte, o hasičích se třeba říká, že odkud všichni utíkají, tak tam jdou hasiči. Je to jedno z nejnáročnějších povolání, které v této republice je. Policisté, o tom bych mohl mluvit možná do konce tohoto jednacího dne. Ale nebudu o té práci mluvit. Podotýkám, že příslušník musí mít určité vzdělání, splňovat určité požadavky a také je ze zákona v mnoha věcech omezen. A pokud vy, kolegyně a kolegové, jezdíte zde po Praze městskou hromadnou dopravou, tak si můžete všimnout, že v prostředcích MHD jsou reklamy, nábor na strážníka Městské policie v Praze. Strážník Městské policie v Praze dostane nástupní plat 28 až 30 tis. hrubého. Strážník městské policie má tu jedinou výhodu - pokud on začne svoji práci dělat zde v Praze, tak bude sloužit v Praze tak dlouho, dokud neodejde z pracovního poměru. Bez ohledu na to, kde má svoji rodinu, kde má svoje zázemí. Mohl bych dál pokračovat. Ohodnocování příslušníků bezpečnostních sborů je žalostné. A proto nejste schopni ani dělat ten nábor. Proto vám chybí ve Vězeňské službě 400 příslušníků Vězeňské služby. Protože ti lidé to nebudou chtít za ty peníze dělat. Policisté vám odcházejí ze služby, hasiči taky. A vy to moc dobře víte. Pokud nedojdete k tomu závěru, že je potřeba příslušníkům bezpečnostních sborů navýšit platy tak razantně, jako jste to dokázali udělat u pedagogů, u zdravotníků, tak se můžeme dočkat situace, kdy v této zemi nebude bezpečno, protože tu bezpečnost nám nebude mít kdo zajišťovat. Takže vážená vládo, já v rámci druhého čtení určitě budu navrhovat nějaké přesuny do kapitoly Ministerstva vnitra. A byl bych nerad, aby to postihlo všechny občany České republiky.
S faktickou poznámkou pan poslanec Jaroslav Holík, po něm pan předseda Stanjura s přednostním právem. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Vážený pane předsedající, vážení kolegové, dobrý den. Pane ministře, když jste nastupoval, řekl jste, že tento stát povedete jako firmu. Já samozřejmě nemám firmu jako Agrofert, mám malinkou firmičku, kde jsem jediným zaměstnancem. Ale pokud se mi daří, tak buď peníze utrácím, nebo je akumuluji čili ukládám. A neberu si půjčky. Půjčku si beru jedině tenkrát, když chci koupit novou technologii, která výrazně zvýší moji produktivitu.
Hezký dobrý den, pane předsedající, paní ministryně, kolegyně, kolegové. Nebudu dlouze opakovat, co už tady padlo.